Paní poslankyně Nevludová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo. Poprosím klid v sále. Vidím, že faktická poznámka pana poslance Bláhy vzbudila jako obvykle emoce a pan poslanec Bláha má další dvě minuty.
Vážené kolegyně, kolegové, věřte tomu, že rozhodně nechci zbrojit proti zodpovědným rodičům a matkám. Vážím si každé matky, která poctivě pracuje a stará se o děti, protože to je neuvěřitelná řehole. A věřte tomu, že moc dobře vím, co to je chodit do práce a u toho vychovávat děti. Ale já chci hovořit o tom, že chceme být přece rozpočtově odpovědní. Tady všichni povídáme, jak myslíme na budoucnost. Tak na ni opravdu mysleme. A tím pádem jim můžeme nedat jenom 300, můžeme jim dát klidně 480 tisíc a ještě na tom stát ušetří. A navíc neztratí právě ty pracovní návyky. Ono je to totiž trošku jinak, organizovat si rodinu, když jsem celý den doma, nebo organizovat si rodinu, když chodím do práce. Je to prostě jinak. Že se chovají jinak? Tak tam jsou jako nezodpovědní? Tam jsou jinak na tom? Jsou ve stresu víc ty děti? Podívejte se, jak jsou sebevědomí zahraniční sportovci. A opravdu jsem nechtěl tady působit na vás, na ženy, že si nevážím vaší práce.
Pane poslanče, já jsem vám řekl, že váš čas vypršel, přesto vyvolal další čtyři faktické poznámky. Takže první je pan poslanec Sklenák, připraví se paní poslankyně Pekarová, pan poslanec Ferjenčík a paní poslankyně Richterová. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Pekarová, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Bude to opravdu velmi náročná debata. A kolegovi Sklenákovi prostřednictvím předsedajícího ještě jednou.
Takže na tyto dva další problémy jsem chtěl upozornit. A navrhuji přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne.
Tak, máme tady procedurální návrh na přerušení tohoto tisku do konce jednacího dne. Mám tady žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Pan poslanec Ferjenčík navrhuje přerušit projednávání tohoto tisku do konce jednacího dne. Návrh byl zamítnut.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já jsem si vědom toho, že už jsem včera k tomuto bodu vystupoval, a nevystupoval bych dnes, kdybych si na sociálních sítích nepřečetl výstupy, které nám dávají ministři této vlády...
Tak já vás prosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.
Vy tady obracíte de facto příčinu a následek. Takže prosím, už dále toto fake news nešiřte. Kdybyste přišli s tím, že některé daně snižujete, jiné daně snižujete, tak bychom o tom mohli jednat a i bych vám tu motivaci uvěřil, že chcete snížit poptávku po návykových látkách. Nicméně tak to skutečně není. Vy dokonce popíráte i to, co máte napsáno v programovém prohlášení vlády...
Tak já vás musím ještě jednou požádat o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit.
Děkuji. Ve skutečnosti ten princip využíváte pouze v případech, že někdo jiný chce snížit daně. Pak voláte o principu daňové neutrality, abyste neměli propad v příjmech rozpočtu. Když chcete daně zvýšit, tak jste na tento princip velice rychle zapomněli. Já jsem interpeloval paní ministryni ohledně poplatku za návrh na vklad, který tento daňový balíček obsahuje, a zároveň daň z nabytí nemovitosti. To by bylo fér. Cituji to tady proto, abyste viděli, jaký je tady rozdíl. Mnoho lidí tím vyhání od pořízení vlastního bydlení do nájmů a díky tomu se zvyšuje poptávka po nájmech. Životní náklady na bydlení se zvyšují a to bohužel nedoženete zvyšováním důchodů. Další věc, ke které se chci vyjádřit, to jsou ty pojišťovny. Vy saháte na rezervy, které tady pojišťovny dlouho tvořily. Je to vlastně trest za odpovědné jednání. Ale je to také signál trhu, že tvořit rezervy v české ekonomice se nevyplácí. Je to signál investorům, že peníze na rezervách nejsou před chtivostí státu nijak chráněny. Ale kdo bude dál, až zase bude chybět v rozpočtu? Kdo je na řadě? Banky, firmy a jejich rezervy, nebo dokonce domácnosti a jejich úspory? Takže za prvé pro mě je to nebezpečný precedens do budoucna. Za druhé je to jednoznačně demotivační nástroj pro vytváření jakýchkoliv rezerv a úspor. A jak víme, úroveň soukromých úspor determinuje úroveň investic v ekonomice. Ale proč by se vláda měla zdržovat nějakými ekonomickými principy? Proto dávám návrh na přerušení projednávání tohoto tisku do doby zpracování RIA.
Tak, poznamenal jsem si váš procedurální návrh.
Co se týká exekuce dětských dluhů, tak novela insolvenčního zákona umožňuje oddlužení v době tří let těm, kdo se chovají odpovědně a po 18. roku svého věku, právě z důvodu dětských dluhů, přičemž objem těchto dětských dluhů musí činit dvě třetiny, což je poměrně hodně, tak se rozhodnou svou situaci takovéhoto nespravedlivého zadlužení řešit a oddlužit se. Mimo jiné tady znovu připomínám, že se tehdy jednalo o můj pozměňovací návrh, takže kolegové a kolegyně, porozumíte tomu, že jsem ve svých názorech zcela konzistentní. Děkuji vám za pozornost.
Ačkoliv ten návrh má podporu všech stran, tak neustále je zvýšená hladina hluku v sále.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil, proč TOP 09 podporuje tento návrh a proč jsme pod ním podepsáni. Ale to není pravda. Toho se, myslím, podařilo po mnoha kompromisech dosáhnout. To je návrh retrospektivní, řeší dluhy minulosti a podle našeho soudu jsou to skutečně excesy, u kterých je vhodné přistoupit na vstřícnější podmínky u oddlužení, to znamená v tom režimu tří let.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Pokud jsme tady na půdě Sněmovny nedávno odhlasovali mírnější režim oddlužení pro seniory a invalidy, je určitě správné, že pomůžeme také dlužníkům, kteří si své dluhy přinášejí do života ze svého dětství a dospívání. Proto si myslím, že je dobré vědět, že tato směrnice počítá s úplným oddlužením do tří let bez uvedení minimální částky, kterou by dlužníci museli splatit. Současně směrnice stanoví podmínky, které mají zajistit, že tato forma oddlužení se bude týkat jen těch poctivých. Také věřím, že současně ministerstvo tuto právní úpravu nevyužije jako nosič dalších změn včetně těch, které se mu nepodařilo prosadit v minulosti. Abych to shrnul, já předložený návrh usnadňující vstup do života mladým dlužníkům vítám a podpořím ho, varuji ale do budoucna před tím, abychom ve zmírňování podmínek pokračovali tam, kde nemá žádné opodstatnění.
Já vám děkuji, pane poslanče. Poté pan poslanec Nacher, všichni se z místa takto přihlásili.
Připraví se paní poslankyně Richterová a následně pan poslanec Bláha.
Děkuji za slovo.
Poprosím, abychom interní diskuse vedli mimo jednací sál. Prosím, máte slovo.
Tak to u nás je a vy o tom vůbec nic nevíte. Firmy to neuvěřitelně zatěžuje, musí držet těm lidem pracovní místo. A rozhodně má slova nesměřují k tomu, abychom tady něco zhoršili, ale právě abychom to zlepšili. Takže děkuji za pozornost.
Paní ministryně s přednostním právem.
Faktická. To je zásadní rozdíl a je to věc, která vyplývá z evropské legislativy.
Nastudujte si to, přijdete na to, že je to úplně jinak.
Vyčerpali jsme faktické poznámky.
Nejste jediná, kdo tady čas od času vzbuzuje emoce. A to jim podle navrhovaného vládního modelu už neumožní přidané peníze dočerpat, což je také fakt. Připomínám, že vláda má zvýšení rodičovské ve svém programovém prohlášení a že měla od začátku v této věci podporu opozice, včetně občanských demokratů. Mohu tedy jen zopakovat otázky, které jsem tu vznesl už během hlasování o nedůvěře vládě. Proč jste zvýšení rodičovské dávno neschválili? Pak jste přišli s návrhem navýšit rodičovskou na 300 tis. korun - opět pro všechny. A i tento model byla připravena Občanská demokratická strana podpořit. To je evidentní. Možná by taky chtěli zůstat doma s dětmi o rok déle, ale nerozhodli se takto, nebo si chtěli vzít třeba jen poloviční úvazek, jenomže nemohli čekat na to, až se vláda rozhodne, zda svůj slib z programového prohlášení splní, nebo nesplní.
Patřil jsem ještě k těm, kteří ji dojednávali. Ale prosím pěkně minimální. Samozřejmě že je zájmem každé země, aby ty rezervy byly větší než minimální a aby ta stabilita byla větší než minimální. A to nám žádná směrnice nezakazuje. To je úplně naopak, než vy to tady těm lidem tvrdíte. Vy říkáte, že to chcete mít podle směrnice Solvency II. A my jsme v situaci, kdy máme robustní, stabilní finanční systém, o který se můžeme opřít, který tvoří jeden z pilířů naší budoucí perspektivy. A Česká republika... A Česká republika byla jednou ze čtyř zemí na celém světě, do jejíhož soukromého finančního sektoru nemusel intervenovat daňový poplatník, protože ten systém byl stabilní a robustní, ať už se to týkalo kapitálové přiměřenosti českých bank, nebo rezerv českých pojišťoven. Ale u těch bank je to to samé. Že ta kapitálová přiměřenost je větší? Nebo je to špatně? A vláda poté, co vydrancovala všechny rezervy na veřejných rozpočtech, chce teď drancovat ještě rezervy, které jsou v soukromém finančním sektoru, a ten soukromý sektor oslabovat. A vy proti tomu okamžitému vykešování na jeden až dva roky zapojíte dlouhodobé mandatorní výdaje, a co bude po roce 2022, je vám úplně jedno. Dnes ještě buďme veselí v té naší bílé posteli. Zítra si lehneme do rakví. Vy to prostě chcete nějakým způsobem vyklínovat a vytunelovat na příští dva roky! A co bude pak, je vám úplně jedno. Ale to je taková míra neodpovědnosti, kterou my prostě odmítáme trpět a které se budeme bránit! A teď se snažíte tu odolnost snížit ještě v soukromém sektoru. Dámy a pánové, to je zločin!
Zaprvé chci procedurálně navrhnout, abychom otevřeli rozpravu hlasováním. Paní ministryně se umí pochválit. Tomu se říká strach. Takže nectíte mé kolegy. Vy jste sama sebe označila v tom vystoupení za korektní. No korektní vůbec nebylo. A můžeme se přít velmi dlouho a detailně, ale nechci. To je pravda. Rusnokova vláda. Takže to je opravdu argumentační faul. Paní ministryně tady řekla, že jednala se sektorem pojišťovnictví. Kdy proběhla a co bylo obsahem té schůzky? Ministryně řekla: je pravda, že jsme se zavázali, že nebudeme zvyšovat daně. To je pravda. To vystoupení je fakt velmi rozpačité, uhýbavé, samá výmluva.
Liberalizace pravidel nejen pro vodáky, ale zejména také pro cyklisty, pomůže podpořit další rozvoj turismu v naší zemi. Pomůže stovkám malých živnostníků, kteří podle husté sítě vodních toků, ale dneska i cyklostezek rozvíjejí svoje podnikatelské aktivity. Přeji vám šťastnou ruku při hlasování. Děkuji za pozornost.
Chce, tak prosím.
Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, pouze pro připomenutí, ten původní návrh, který vzešel z Poslanecké sněmovny, obsahuje dvě důležité věci. To pouze pro připomenutí. Tento kompromis, který nalezla Poslanecká sněmovna, a tato hranice nebyla Senátem ve svém projednávání nijak zpochybněna. Já jsem skutečně nezachytil negativní ohlasy na tento návrh, což je u zákonů vzácná výjimka. Naopak jsme tím vyvolali u veřejnosti značné očekávání. Já jsem to potřeboval zdůraznit a odpovědět tak na otázku některých z vás, proč se tato problematika spojila. Já bych vás chtěl všechny požádat, bez ohledu na to, jakým způsobem se vyjádříte a máte názor na rozšíření tolerance pro cyklisty, abyste minimálně podpořili původní sněmovní návrh.
Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Feranec a paní poslankyně Ožanová.
Děkuji. Když jsem to navrhoval, měl jsem trošku pochybnosti. Pochopitelně je to právo Senátu.
Já také děkuji a prosím paní poslankyni Ožanovou.
Že Senát nám sem vsouvá něco do zákona úplně jiného, než je projednávaný zákon. Prosím vás, nepodpořte takovou hloupost.
Já také děkuji. Teď se nám naplnila rozprava, takže jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Juránek, poté s přednostním právem navrhovatel a poté další přihlášení v obecné rozpravě.
Já půjdu rovnou k věci. Jsem z Jihomoravského kraje a nemohu souhlasit s tím, abychom rozšířili záležitost o cyklistickou záležitost, a to z jednoho prostého důvodu. Ale já jsem se přesvědčil o jedné věci, že v této předloze jsou jako cyklistické stezky také označeny silnice III. třídy. Jak říkám, můžete se o té věci přesvědčit, statistika o tom mluví, je to statistika prosím pro Jihomoravský a Zlínský kraj, to znamená speciálně pro ty kraje, kde jsou tyto stezky.
Děkuji. Prosím o zachování klidu v sále a prosím pana poslance Bartoně s přednostním právem.
Je to již 15 měsíců, kdy byl zákon o vnitrozemské plavbě předložen tady do Poslanecké sněmovny, a stále na půdě celého Parlamentu je. Původně ambice byla stihnout sezonu 2018, nyní jsme uprostřed sezony 2019 a vodáci jsou stále na suchu, ačkoliv v řekách ještě voda je, to je jiné téma, voda a řeka. Co se týče sněmovní verze, cyklisty jsme tady řešili a proběhla celá obecná rozprava v prvním čtení, kdy jsme tady slyšeli mnoho argumentů. Co se týče vodáků, tak tady proběhlo několik debat, z třetího čtení do druhého a zase dál, a nyní o tom opět mluvíme. V tom případě je potřeba těch 101 poslanců na sněmovní verzi a může se lehce stát, že nám ti cyklisté ty vodáky potopí.
Dalším v pořadí je návrh pana poslance Bartoška jako přikázání tohoto tisku výboru bezpečnostnímu.
Takže to nejde do žádného výboru. Přitom to přece není daňové opatření, to je zdravotní opatření, jak jsme se včera dozvěděli. Takže toto je otevřená diskuse, odborná diskuse, o které nám tady paní ministryně financí předtím povídala.
Ještě tady máme - v obecné rozpravě pan poslanec Juránek navrhl prodloužit lhůtu o 20 dnů. Toto je možné jen se souhlasem navrhovatele. Nechám hlasovat o tomto návrhu o prodloužení lhůty o 20 dnů. Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 183 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 61, návrh byl zamítnut. Tímto jsme se vypořádali s tímto tiskem a můžeme přejít k dalšímu bodu. V sále zůstanou pouze ti, kteří chtějí projednávat vládní návrh zákona o státní sociální podpoře.
Proto sociální demokracie navýšení rodičovského příspěvku prosadila do koaliční smlouvy a do programového prohlášení vlády. A víte, že když jsou děti malé, tak se hodí každá koruna. Jen ještě pro ilustraci, abychom to měli v číslech. Takže se jedná o zásadní signál, že podpora rodin je pro naši vládu zásadní a hlavně že nezůstáváme pouze u slov. Asi nemusím připomínat, že jsem od začátku bojovala za variantu, která by byla pro rodiny nejspravedlivější, tedy pro všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let, nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu.
A nyní pan poslanec Juránek, poté pan poslanec Dolínek a poté pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče.
Ano, jsou chodci, kteří jsou přejeti a jsou i pod vlivem alkoholu. A to zdaleka nejvíc. A je jich mnohem méně pod vlivem alkoholu, než kolik je těch, kteří jezdí na kolech, když to vezmu procentuálně. A já bych tady skutečně poprosil, abychom oddělili tu debatu, kterou zde máme. Já jsem nikdy neřekl slovo nulová tolerance. Proto si dovolím požádat vás, abyste přehlasovali jako Poslanecká sněmovna návrh Senátu.
Děkuji.
Takže neberte to tak, že bych řekl, že elektrokolo je smrtonosná zbraň. Takže prosím, takto jsem mířil na ta elektrokola. To, co se tam děje, ty smrťáky každoročně, je to velmi nepříjemné. A na těch stezkách podle mě nemusí kontrolovat.